Ano, takže brzké uzdravení přejeme. Jedná se o nějaký administrativní omyl. Tím jsme se vypořádali s omluvami a s náhradními kartami. A já bych vás teď kolegové poprosil, abyste se usadili na svých místech, protože bychom rádi, tak jak jsme se dohodli na grémiu, které dnes zasedalo, reagovali na událost, která se stala v těchto dnech na Slovensku, kde došlo k zavraždění novináře Jána Kuciaka, a rádi bychom jeho památku uctili minutou ticha. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 7. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Navrhujeme následující postup:
Z mé strany bohužel ten návrh, který mám tu čest zpravodajovat, příliš konsenzuální není. Návrh umožňuje měnit Ústavu, a to za stejných podmínek jako všechny ostatní věci, na které se vztahuje. To je jedna věc, co to umožňuje. Ten návrh umožňuje vládě vypisovat referenda bez souhlasu Poslanecké sněmovny a bez nutnosti posbírat ty podpisy. Plus je tam celá řada technických věcí, kde není jasné, jaká je role prezidenta. Například jestli čistě formálně ta referenda vypisuje, nebo jestli je nějaký politický aktér, který rozhoduje o tom, která referenda se konat budou a která se konat nebudou. Jak s tím naloží, asi proběhne v rozpravě. Každopádně myslím, že ty problémy jsou zřejmé, stejně tak jako je zřejmá ta většina ve Sněmovně, která to referendum chce. Poslední poznámka. A s tím bychom měli pracovat v době, kdy budeme hledat ten konsenzuální návrh. Velmi bych uvítal, kdyby se těch pracovních skupin účastnili i zástupci, řekněme, ústavní většiny v Senátu, která ten zákon také chce.
Děkuji za slovo. Nicméně si myslím, že ústavní zákony by se měly předkládat pokud možno v nějaké širší shodě než ve shodě jednoho klubu. A ten návrh skutečně nepovažuji za dobře připravený.
Děkuji. Já ten návrh eviduji a budeme o něm hlasovat po skončení rozpravy.
A nejen to. Za druhé, odmítat demokracii jen proto, že by si lidé odhlasovali vystoupení z Unie, je argument hodně tristní a deklasuje samotný Brusel. Pokud bruselští politici a úředníci tak málo věří své myšlence, že nám ji nutí násilím bez možnosti úniku, je to primárně svědectví o dosavadní úspěšnosti, či spíše neúspěšnosti Evropské unie. Demokracie nespočívá v tom, že se o něčem hlasuje, či ne, ale že je to svobodná diskuze a svobodné rozhodování o čemkoliv. A pokud budu zastáncem Bruselu, tak ho bráním nikoliv tím, že zakážu občanům vystoupit z Unie, ale tím, že udělám maximum pro to, aby lidé z tohoto spolku vystoupit nechtěli. Tak to chodí v demokracii a měli by se to začít učit i naši eurofederalisté, kterých je tady plná Sněmovna. Jsou to zastánci vlády politické oligarchie, kteří se tu vehementně vydávají za demokraty. Slavný dramatik Friedrich Dürrenmatt v této souvislosti napsal - cituji: "Co se týká všech, mohou řešit jen všichni." V tomto referendu nebylo stanoveno žádné kvorum účasti občanů a rozhodla pouze prostá většina zúčastněných. Myslím, že ji nečetl a neznal kompletně nikdo v České republice. Přesto lidové hlasování, tedy referendum o této mezinárodní smlouvě, nikomu nevadilo. Jak jsem již řekl, pro platnost referenda nebyla žádná hranice daná procentem zúčastněných voličů. Ale i s tou tradicí jste trochu na omylu. Prezident Masaryk od prvopočátku pro budoucí Československo prosazoval přímou demokracii podle vzoru Švýcarska. Co by mu tedy radily dnešní partaje, které jsou proti zákonu o referendu? Protože Masaryk by tady stál po našem boku a žádal by pro občany přímou demokracii a zákon o referendu s možností hlasovat o čemkoliv, co neodporuje Ústavě. Zaplať pánbůh, že nedal na hlasy, že demokracie není v naší tradici, a republiku jsme si vybudovali. Bohužel s demokracií Masaryk tehdy narazil na masivní odpor politických stran. A tak první republika měla kompromisní řešení. Občané chtěli, aby moc institucí byla pravidelně kontrolovaná lidovým hlasováním. Na všech úrovních se měly konat volby, a to nejen v politice. Pokud politik zradil nebo zklamal své voliče, měl být odvolatelný. I tohle krédo politické partaje, politici a média v tichosti zašantročily, byť, jak víme, ještě při schvalování Ústavy České republiky v roce 1992 se o referendu zcela vážně uvažovalo, a Ústava proto jasně říká, že lid rozhoduje i přímo. Vláda občanů s pomocí referend funguje v nějaké formě ve většině zemí Evropy a v mnoha státech USA i v jiných zemích. Zapamatujme si, že platí přímá úměra.
Aktuální stav zákona o obcích výslovně uvádí taxativní výčet statutárních měst v České republice, tedy měst, která obecně závaznou vyhláškou mohou své území členit na městské části či obvody. Znamená to, že v případě potřeby, zájmu, nutnosti či jiného objektivního důvodu ze strany jakéhokoliv města vydat obecně závaznou vyhlášku o členění svého území je potřeba doplnit tento taxativní výčet, a tedy změnit i příslušný zákon o obcích. Tuto iniciativu z důvodů, které zde již uvedl pan předkladatel, podnítilo svou vůlí samotné město Třinec. Nutno dodat, po důkladném zvážení a analýze. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje této žádosti na svém zasedání 14. prosince vyhovělo a 18. prosince předložilo Poslanecké sněmovně. Jak už jsem říkal, zákon o obcích uvádí taxativní výčet statutárních měst, jichž je k tomuto datu 25 a hlavní město Praha, která má ovšem jedinečné postavení, neboť z pohledu zákona o obcích není považována za klasické statutární město. Onen statut statutárního města je tak spíše záležitostí prestiže, vyjádření důstojnosti a především významu města jako daného regionálního centra a také významu v rámci územního členění České republiky. V současnosti má Třinec statut obce s rozšířenou působností, na jejímž území sídlí finanční úřad, úřad práce a další instituce. Je také faktem, že vzhledem ke své geografické poloze tvoří jedno z přirozených a významných center moravskoslezského regionu. Do správního obvodu města patří 12 obcí, které mají pověřený úřad právě v Třinci. Touto povahou tak patří mezi jedno z největších měst bez titulu statutárního města, a minimálně z hlediska veřejné správy proto neexistuje objektivní důvod, proč by město Třinec nemohlo tento titul nárokovat. Co se týče konkrétních zkušeností z minulých let, není tato změna nijak neobvyklá. Poslední takovou změnou byl rok 2012, kdy se statutárním městem stal Jablonec nad Nisou a Prostějov. Z hlediska legislativního pak touto změnou zákona nevyplývá jak pro město, tak pro stát žádná významná doprovodná právní či jiná činnost. Nedochází taktéž ani k nárůstu povinností či zvýšení významných výdajů na obou stranách.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem je do obecné rozpravy přihlášen pan předseda Stanjura. Po něm vystoupí paní poslankyně Golasowská. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Tak zatím mluví jenom poslanci z Moravskoslezského kraje. Je to docela logické. Bohužel v průběhu času ta podmínka v zásadě zmizela a statutární města vznikala pouze tím, že se našla většina v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Otázka je, zda to je dobře a zda náhodou těch měst nemá být 80, nebo 205, protože trojkových obcí máme 205 a u každé obce trojkového typu bychom našli tu spádovou oblast a ty ostatní obce, které padají mezi to. Je to pragmatický a správný přístup a rozumím tomu, že někdo jiný to chce dělat úplně stejně. Nevím, jak jinak bych to pojmenoval. Ta historie, když ta statutární města vznikala, moje město mělo tu výsadu, že tam bylo od začátku, stejně jako Ostrava, tak prostě ten důvod zanikl. Mělo to logiku v okamžiku, kdy vznikly kraje, měli jsme 14 krajských měst, z toho některá byla statutární, některá ne, tam ta logika byla. Ale pak vznikala další.
Dále vystoupí paní poslankyně Golasowská, která je řádně přihlášena do obecné rozpravy. Připraví se pan poslanec Adamec.
Děkuji za slovo. Přeji krásný podvečer, kolegyně, kolegové. Jsem velmi ráda, že se dostalo ještě na jednání tohoto bodu.
Končím obecnou rozpravu a ptám se, zda má zájem o závěrečné slovo paní ministryně nebo pan zpravodaj po obecné rozpravě. Žádný návrh na vrácení podán nebyl. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
To se úplně nabízí. To je můj názor.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Nepadl ani žádný návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení. Nic mi tedy nebrání tento bod otevřít a případné přerušení, nebo jak dále naložíme s tímto bodem, s tím se vypořádáme v rámci tohoto bodu.
Děkuji za slovo. Podle směrnice DAC 5 mají být tyto údaje správcem daně využity v rámci výměny informací při mezinárodní spolupráci při správě daní. Předložený návrh zákona kromě toho předpokládá získávání a využití těchto údajů též v rámci tuzemské správy daní. Důvodem je snaha nečinit v otázce přístupu k informacím potřebným pro zamezení daňovým únikům rozdílu mezi tuzemským a zahraničním správcem daně. Výjimku tvoří pouze údaje získané od advokátů a dalších příslušníků právních profesí, které bude možné získat pouze pro účely mezinárodní spolupráce. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, paní ministryně.
Vážení kolegové, kolegyně, děkuji za slovo. Myslím, že podstatu celé věci vysvětlila paní ministryně.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Proto po vzájemné dohodě jsme jednání přerušili v tomto bodu a celý bod byl odročen na dnešní den 26. února na 13. hodinu.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Už se mi v minulosti vymstilo, abych dával faktické poznámky napřed, než zazní aspoň první příspěvek, tak bych s dovolením... Tak prosím.
Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se snažil vystoupit mezi body s procedurálním návrhem. Pan předseda mi slíbil, že návrh přeruší ze svého rozhodnutí. Pak řekl, že do systému vloženo nebylo, přičemž do systému vloženo je. Myslím, že celá řada kolegů ještě k tomu bude chtít připravovat případné nějaké další změny. A pokládám to za férové vůči ostatním.
To je z mé strany pro tuto chvíli vše.
Na základě jednacího řádu žádám o zařazení nového bodu, který se jmenuje Odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny. V souladu s jednacím řádem jsem sesbíral podpisy 86 poslanců. Stejně tak jako bývalý tajemník SPD, jehož v současné době vyšetřuje policie, se vyjadřoval, že Židi, Cikáni a homosexuálové patří do plynu. Já osobně jsem přesvědčen, že reprezentant strany, která reprezentuje tyto názory, nemůže být ve vysoké ústavní funkci a reprezentovat Českou republiku při mezinárodních jednáních. I mně osobně lidsky je toto chování a vyjadřování odporné. Podpisové archy vám nyní osobně předám.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Krásné odpoledne, dámy a pánové. Je to konkrétně žaloba na neplatnost směrnice. Současně s požadavkem na zrušení směrnice podala Česká republika také návrh na odklad účinnosti směrnice, o kterém se zpravidla rozhodne do několika měsíců. Zatím nebylo o předběžném opatření soudem rozhodnuto, ale předpokládá se, že vzhledem k datu podání žaloby a žádosti o předběžné opatření - bylo to podáno 9. srpna 2017 - by soud mohl rozhodnout v nejbližší době. Prosím tedy, vyčkejme na rozhodnutí soudu o tomto předběžném opatření, ať neprojednáváme a neschvalujeme novelu zákona o zbraních, která provádí transpozici zmíněné směrnice a implementuje některé nesmysly v ní uvedené, zcela zbytečně. Už to tady určitě bylo řečeno, nebo řečeno bude. Myslím si, že - ano určitě chápu pana ministra, že řekne, že je pod nějakým časovým tlakem, že tak jeho resort činit musel.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Domnívám se, že GIBS je tak důležitá instituce ve vztahu k Policii České republiky, že by zde nemělo být žádné podezření, že její šéf pan Murín je vydírán s odkazem na jeho budoucí skandalizování v médiích.
Pane kolego, já se omlouvám. Než jsem si napsal ten bod, tak jsem nepostřehl ty termíny.
Nebo za již pevně zařazené body.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu ve stručnosti reagovat na některé věci, které tady zmínil pan místopředseda Okamura. Ale vy jste tady nenabídl žádnou věcnou argumentaci. Tak zní naše Ústava, kterou ctíte. A tohle je v ní napsáno. A tak vypadá taky demokracie. A vy jste to řekl na konci. Ale tak to prostě není. A tím se dostávám k tomu nejpodstatnějšímu. Je prostě demagogie, lež - a nebezpečná lež - někomu tvrdit, že přímá demokracie je vyšší, lepší forma demokracie. To prostě tak není! A není to ani novější forma, ke které teprve všichni musíme dospět. Když se podíváme do historie, tak naopak prvky přímé demokracie najdeme rozvinuty mnohem dříve, než se rozvíjela zastupitelská demokracie. A jestliže nám tady někdo říká, že jediná demokracie je ta, která je založena čistě na přímé demokracii, že my všichni k tomu teprve musíme dospět, že my jsme ti, kteří brání lidu, aby rozhodoval, tak je to opravdu mnohokrát v historii usvědčená lež, demagogie a nepravda. A já se jenom divím, že tady nestojí 150 poslanců v řadě a nechce tyto lži vyvracet, protože to jsou útoky na nás a to jsou vlastně útoky taky na lid, jemuž se zodpovídáme, který nás zvolil a který tady reprezentujeme. Když jsem tady zmínil tu stranickou oligarchii, o které tu tak často mluvil pan předseda Okamura, možná mluví ze zkušenosti vlastního hnutí. Ale normálně je to v demokracii tak, že občané se dobrovolně sdružují do politických stran, v těch politických stranách funguje vnitřní demokracie a na základě toho jsou lidé vybíráni na kandidátky. A je to ještě řekněme další posílení toho celkového demokratického procesu, který v západních demokraciích známe. A vnitrostranická demokracie je velká hodnota. To není něco, nad čím máme mávat rukou a pohrdat tím a nadávat si tady, že tu vládne nějaká stranická oligarchie. Nevládne. Je to nesmysl. Není ani pravda, že kdo nechce zavádět prvky přímé demokracie, tak není dobrým demokratem. Je to nesmysl. Tak se podívejme, jak to je ve skutečnosti. Kde se zavádělo velmi pozdě právě volební právo žen? Nebylo to náhodou v některých švýcarských kantonech a nebylo to tam, kde dlouhodobě funguje přímá demokracie? Tak jestli chci tady uvádět nějaké argumenty, tak je musím uvádět v souvislostech a všechny. A ne takový nesmysl, jaký jsme tady slyšeli. Jak to, že oni jsou na tom také ekonomicky dobře, jsou inovativní, jsou úsporní a patří k nejrozvinutějším zemím na světě? No, je to tak proto, že ten argument, který tu byl uveden, je nesmyslný, neplatí a není podložen žádnými fakty. Kvalita demokracie nezávisí vůbec na tom, jestli je demokratický systém utvářen především na základě zastupitelské demokracie, anebo obsahuje silnější prvky přímé demokracie. Kvalita demokracie závisí na tom, nakolik jsou lidé v té které zemi sami přesvědčenými demokraty, nakolik jsou přesvědčeni o tom, že demokratické postupy, ať už zastupitelské, nebo přímo demokratické, se mají dodržovat, uplatňovat a respektovat. A to je nakonec i podstata toho, co nám o demokracii říkal Masaryk a co zde bylo podle mě - nechci použít snad ani to slovo zneužito, ale minimálně interpretováno nesprávným způsobem. Pro Masaryka není demokracie mechanismus. Pro Masaryka byla demokracie morálním postojem, světovým názorem, vnitřním uspořádáním. Byla to otázka mravnosti. Tam vůbec nejde o to, že zavedeme ještě nějaký nový institut demokracie a všechno se zlepší.
Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova po podrobné rozpravě. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu, který před chvílí zazněl, a to je zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu a současně končím tento bod.
Jsem srozuměn s jakýmkoli návrhem. Jsme tady v trošičku složitější situaci, že máme garanční a další výbor, a garanční výbor projednal, ale myslím si, že toto se vztahuje i na další výbory.
Nemám v úmyslu tady nic tlačit silou, protože tady je zřejmě dohoda, jak budeme postupovat. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí. Jak už bylo řečeno v rámci prvního čtení, cílem předloženého návrhu je doplnit do zákona novou pravomoc České národní banky vydávat pamětní bankovky, obchodní mince, tzv. české dukáty. Dovolte mi uvést, že pamětní bankovky jsou vydávány řadou emisních bank, jsou vyhledávaným sběratelským artiklem a vhodným prostředkem k připomenutí některých zvlášť významných výročí. Emise obchodních mincí pak představuje pokračování více jak století trvající tradice vydávání obchodních mincí na našem území. Obchodní mince se od pamětních mincí liší zejména v tom, že se nejedná o zákonné peníze a nemají nominální hodnotu, neboť jsou vydávány jako jeden český dukát nebo jeho násobek. Lze očekávat, že emise obchodních mincí bude vítána především ze strany odborné numismatické obce i širší veřejnosti jako investice svého druhu. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, ještě bych ráda doplnila, že předkládaný návrh zákona byl připraven ve společné kompetenci Ministerstva financí a České národní banky.
Já vám děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Průzkumy a statistiky ukazují, že tam, kde je více prvků přímé demokracie, tam se daří ekonomice a občanům daleko lépe. A to bych chtěl zdůraznit. Je to přesně naopak, ten argument, že to bude drahé. Je to přesně naopak! Je to přesně naopak. A budu konkrétní. Ukazuje se, že zastupitelé mají tendenci rozhazovat veřejné peníze a že iniciativa a referendum jsou v případě, že je zavedena přímá demokracie, efektivními nástroji, jak toto chování korigovat. Takže naopak, zavedení referenda a přímé demokracie nebude drahé, ten výsledný efekt je přesně opačný.